Prosím, není to finální seznam podle kliků. Jsou to úplné nesmysly. Ty projekty se musí nejdříve vyhodnotit, teprve potom, pokud se seřadí všichni a budou mít sto bodů, tak se bude přihlížet k rychlosti podání. A co se týká kritérií výběru, to si nevymýšlelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Já tady moc děkuji panu předsedovi Válkovi, že to takto řekl. K tomu skutečně byl pracovní tým na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl ÚZIS, kde byli zástupci měst a obcí, Asociace krajů. A dokonce Asociace krajů skutečně řekla, že není čas na žádný alokační klíč pro kraje a že se to má nechat otevřeno. Ze všeho existují zápisy, protože jak správně podotkl pan předseda Bartoš, my si nemůžeme dovolit žádné zásahy, všude jsou tzv. auditní stopy, aby se skutečně nikdy nemohlo stát, že by toto nějak někdo ovlivnil. A všichni samozřejmě ta kritéria výběru znají. Samozřejmě pokud jsou tam i stavební práce, bude velmi rozhodující, zda dokážou sehnat stavební povolení k tomu datu. Takže teprve po vyhodnocení se sestaví seznam. Takže prosím, nemystifikujme se, kritéria jsou. A ještě bych chtěla uklidnit všechny naše zdravotníky. Ta druhá tranše přijde v říjnu a přijde zhruba 6 miliard korun. Já předpokládám, že když tam bude takovýto převis poptávky, že se vláda samozřejmě přikloní na stranu zdravotníků.
Už se nacházíme v rozpravě, zaznělo několik procedurálních návrhů, o kterých budeme hlasovat bezprostředně, až poté bychom dali slovo. Mám tady faktickou poznámku.
Pak budu mít ne nijak dlouhý proslov. Já jsem jenom přinesl ukázat, jak vypadají pozměňovací návrhy k návrhu vlády , což ukazuje, že ten vládní návrh není vydiskutován a není dvakrát dobrý.
Protože jinak bych vám neměl dávat slovo. Pro ty, kteří to neslyšeli nebo přicházejí teď dodatečně, hlasujeme o návrhu na omezení řečnické doby k tomuto bodu. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. V tuto chvíli tady máme dvě faktické poznámky, paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Gajdůšková. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.00, já jenom upozorním na to, že uplynul čas pro přestávku, kterou si vzala Pirátská strana. Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě všech poslaneckých klubů, bylo dohodnuto, že tato 102. schůze bude přerušena až do okamžiku, jak rozhodne opět dohoda předsedů všech poslaneckých klubů. Opět je to na základě dohody, kterou učinili zástupci všech poslaneckých klubů. To je v tuto chvíli vše.
Já tady vidím zástupce z Karlovarského kraje, vidím tady z Moravskoslezského, vidím tady z Ústeckého kraje.
Děkuji. Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Mám pocit, že se pohybujeme ve dvou extrémech. Chceme to řešit, určitě je třeba najít nástroje, které ty zdravé - myslím teď psychicky, mentálně - rodiče budou motivovat k tomu, ve svém vlastním bytostném zájmu, aby děti posílali do škol. Funguje to. Takže proč by nefungovalo i něco takového drastičtějšího, ale musí to být vyladěné. Děkuji.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Novák, připraví se pan poslanec Čižinský.
Velmi krátce, protože mi to skutečně nedá. Nastudujte si to znovu a pořádně. Nevkládejte mi do úst prosím slovo, že ten zákon je nastavený nebo vymyšlený pro jednu skupinu lidí, a to navíc ještě pro nepřizpůsobivé. Nepřizpůsobivý jsem v některých věcech i já, slovo nepřizpůsobivý dokonce ani nepovažuji za nějaké urážlivé či sprosté, ale v tomto případě je to zákon pro všechny lidi. Je opravdu na to, aby se zamezilo zneužívání dávek. Já jsem ze Zlínského kraje, nemáme tak zásadní problémy s vyloučenými lokalitami a skutečně já se nestavím k tomu, že ten zákon je postavený na nepřizpůsobivé nebo jenom na lidi žijící ve vyloučených lokalitách. Ano, samozřejmě, i tam zasáhne, ale zasáhne všechny lidi, jak pozitivně, tak možná negativně, ale hlavně rovně pro všechny.
Samozřejmě ta míra je nesrovnatelná s Ústeckým krajem, přesto v mapě vyloučených lokalit se nám naštěstí podařilo dvě vyloučené lokality nechat zmizet. Ty lidi jsme ubytovali jinde a funguje to.
Patřím k těm, kteří tento zákon nepodporují. Jsem přesvědčen, že pokud bude přijat, tak přinese v praxi více škody než užitku.
Hodně úspěchů!" Já si myslím, že to, co tady říkal pan předseda klubu ODS Stanjura, nevymyslel si ani jednu jedinou věc. To, že teď budete hodnotit jinými kritérii, to jsme rádi. Ale proč tedy vaši úředníci píšou lidem, že to je zcela rozhodující faktor, ten dvojklik?
Takže za nás to naopak považuji za fér, že jsme tohle netutlali, tyhle informace, a jako odpověď na otázku jsme tuto informaci poskytli.
Děkuji paní ministryni.
Někteří kvůli tomu přijeli ze svých dovolených. A musím říct, že někteří posílali dopis panu prezidentovi, někteří posílali dopisy členům zdravotního výboru. Jen pro představu, ty projekty jsou, tuším, celkově podané za 18 miliard, nebo 17, nevím přesně, za 8 miliard se bude soutěžit.
Já nechápu, co nutí paní ministryni používat tenhle parametr, který je zjevně nesmyslný, v situaci, kdy ty časy podání jsou v rozmezí několika minut.
Já jsem si sem opět tedy ilustrativně vzal tyhle dokumenty. My to z nějakých mně nepochopitelných důvodů dostáváme od aparátu v této tištěné podobě. Tento balík je balík pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu stavebního zákona. Možná se někdo může zeptat, proč vlastně takto důležitou legislativu probíráme na mimořádné schůzi, proč tomu tak je, proč jsme stavební zákon nezvládli konsenzuálně schválit ve Sněmovně, což se děje u potřebných zákonů velmi často, nehledě na to, kdo je vláda, kdo jsou vládní strany, kdo jsou opozice. On totiž každý zákon a zejména zákon této velikosti musí splňovat některá kritéria. Ten zákon musí být potřebný. Ten zákon musí být vyvážený. Ten zákon musí být chytrý. Měl by být vydiskutovaný. A když už tedy ne stoprocentně, tak aspoň částečně by měl jít tou správnou cestou řešení toho problému a zároveň by měl být šetrný k těm, kterých se ten zákon týká, pokud na ně uvaluje nějaké nové povinnosti. Ten zákon, který předložila nejdřív vláda a pak se sem dostal znovu přes návrh pana poslanci Kolovratníka, má z těchto kritérií, která jsem zmínil, pouze to první. Skutečně nový stavební zákon je potřebný. Když se podívám do historie, je to teď takové téma opět aktuální, hlasování o navýšení důchodů a vlastně podpora i toho valorizačního mechanismu. To bylo schválené, protože to splňovalo všechny ty požadavky. Bylo to jednoduché, vydiskutované, potřebné, dobře připravené a všichni nehledě na politické strany uznali, že toto je třeba. Ale opět: Sněmovna hlasovala jednotně, ty peníze byly potřeba, řešili jsme problém. Stejně tak v otázce kompenzací. Uvedu tři velké legislativy, na kterých se podíleli téměř všichni poslanci a nakonec i ministerstva.
Nyní se podívám, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Pan poslanec Stanislav Grospič za zpravodaje. Nikdo se nehlásí, takže já končím podrobnou rozpravu. Zájem není.
Děkuji za to, že ho dnes mohu projednat. Chtěl bych proto poděkovat všem členům výboru za jejich přístup v rámci projednávání tohoto z našeho pohledu nekonfliktního zákona a chtěl bych poděkovat za zařazení tohoto návrhu na dnešní pořad ještě jednou mimořádné schůze. Chtěl bych rovněž požádat o určitou vstřícnost v rámci dalších fází procesu projednávání tohoto zákona, protože lhůta pro transpozici uplynula 21. prosince 2020 a Evropská komise již vede s Českou republikou i dalšími členskými státy řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu zpoždění transpozice směrnice. Moc děkuji za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Dobrý den, dámy a pánové.
Říkám to tak schválně, protože bohužel v Ústeckém kraji, asi kromě Litoměřicka, nás to velmi tíží a tíží nás, ač třeba v době covidové se o tom moc nemluví, ale tíží nás to samozřejmě stále.

Ale to je přesně, o čem se bavíme.

Otevírám bod
Ochrana oznamovatelů je prostředkem boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání. Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor v soukromých i veřejných prostředcích a předcházet různým škodám a ohrožení veřejného zdraví a dalším problémům. Navzdory opakovaným snahám o prosazení dotčené právní úpravy však v České republice tato ochrana stále chybí. Chráněni budou typicky zaměstnanci, státní zaměstnanci, obchodní partneři, partneři zaměstnavatelů, OSVČ, stážisté i dobrovolníci, osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit, a další. Součástí návrhu je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení a poskytnout ochranu před postihem. V praxi má ochranu oznamovatelů posílit zejména zákaz odvetných opatření, modifikovaná úprava institutu předběžného opatření a obrácené důkazní břemeno ve sporech týkajících se odvetných opatření. Proto pléduji pro vládní návrh, který je propracovaný, komplexní a jedná se tady o transpozici. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. K tomu napomůže posílení procesního postavení oznamovatelů v rámci soudního řízení, což je také nesmírně důležité. Třetím osobám nelze poskytnout ani takové informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel činění oznámení.
A nyní pan poslanec Martínek, připraví se pan poslanec Skopeček.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní pan poslanec Skopeček.
Děkuju pěkně za slovo.
Děkuji. Děkuji. A nyní pan poslanec Onderka.
Jestli je to všechno, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Lukáš Černohorský. Ještě tu mám dodatečně omluvu.
Děkuji za slovo. Předně jsem rád, že se problematika oznamovatelů protiprávního jednání konečně dostala na dnešní schůzi a posuneme o kousek dál celý proces přijetí samostatné komplexní právní normy, která nastavuje jasná pravidla pro podávání oznámení o možných protiprávních jednáních a zavádí specifickou ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními, která je často dostávají do existenčních problémů. Přitom lidé, kteří se rozhodnou oznámit závažné trestné činy, šetří státu až desítky miliard korun. Například ve známé kauze ROP Severozápad se škoda vyšplhá na 14 miliard korun. Klíčové dokumenty v této kauze doručil kriminalistům oznamovatel Leo Steiner, který pak čelil nátlaku, a musel dokonce změnit své zaměstnání. Takový oznamovatel se pak často strachuje o svou práci, čelí veřejné dehonestaci, šikaně i výhrůžkám. Odvetné kroky směřují leckdy také vůči jeho blízkým osobám a může rovněž docházet i k ničení majetku oznamovatele. Zastrašování má prostě mnoho podob. Stát proto musí podpořit osoby, které se stanou svědkem závažné protiprávní činnosti a nechtějí tomu pouze přihlížet. S tím vším si ale musí, a v některých případech i umí, legislativní návrhy úpravy poradit. Oznamovatelé jsou nezastupitelnými pomocníky státu v boji proti korupci, a proto se Piráti dlouhodobě zasazují o jejich ochranu a podporu. I proto by vláda měla mít snahu tento zákon prosadit. V opačném případě mohou České republice hrozit sankce. Je zřejmé, že příští vláda již nebude mít možnost volby a tento zákon zkrátka bude muset přijmout. Jde ale o zbytečný odklad, který navíc nevysílá dobrý signál našim občanům.
Dlouhodobé zaplavení není nezbytnou podmínkou rozvoje této vegetace, představuje však pro konkurenčně slabé jednoleté druhy výhodu, neboť jejich vegetační cyklus je velmi krátký a musí proběhnout před rozvojem vegetace s převahou vytrvalých druhů. To je nejlépe splněno u letněných rybníků. Členění vegetace jednoletých vlhkomilných bylin odráží jednak klimatické rozdíly, jednak různé chemické vlastnosti substrátu. Struktura a druhové složení. Na mokrém bahně se v této fázi vyvíjejí i povlaky zelených řas a sinic. V průběhu sukcese se stále více uplatňují jednoleté traviny a byliny vyššího vzrůstu. Porosty teplomilných druhů se optimálně vyvíjejí na substrátech obnažených až v létě. Pokud si substrát uchovává i v pozdějších sukcesních stadiích dostatečnou vlhkost, bývá bohatě vyvinuto mechové patro. Substrát má kyselou až neutrální reakci a malý obsah vápníku. Druhy rodu Cyperus častěji rostou na vápnitých substrátech o neutrální až mírně bazické reakci. Od nížin do podhorského stupně po celém území České republiky. Zde se vyskytují druhově nejbohatší porosty se zastoupením většiny typických druhů. Ohrožení a management. Na přirozených stanovištích je tato vegetace ohrožena hlavně prohlubováním vodních toků a stavbou přehrad, tedy zásahy, které snižují pravděpodobnost obnažení vhodných substrátů v říčním korytě." To je, myslím, logické. "Absence povodní vede rovněž k zazemňování mrtvých ramen a jejich zarůstání vytrvalou vegetací. Porosty druhů s pozdním klíčením se mohou vyvinout i ke konci léta nebo na podzim v rybnících s přirozeným poklesem vody nebo vypuštěných při výlovech. Druhy vegetace letněných rybníků nejsou výrazně citlivé k běžnému hnojení a vápnění. Základem managementu tohoto biotopu je letnění rybníků. Jeho délka a periodicita by měla vycházet z typu vegetace a místních podmínek, jako je vydatnost přítoku nebo typ využití rybníka. Konkurenčně silné druhy na rybnících letněných po celé vegetační období lze omezit sečí nebo extenzivní pastvou. Vegetace tvořená převážně efemérními jednoletými druhy nízkého vzrůstu. Převažují jednoleté traviny, někdy i dvouděložné byliny.
Ty mohou tvořit i samostatné porosty." "V terénu se tato vegetace často nachází v mozaice s porosty reuderálních bylin na sešlapávaných místech. Periodicky mělce zaplavovaná nebo alespoň na jaře dostatečně vlhká písčitá místa s malou pokryvností vytrvalých bylin.
Doufám, že se nebudou střílet do krku, to bychom jim měli říct. Se zbytkem už si poradíte. Takže to by tam mělo být zapracováno. Ale třeba takový luk bych si mohl normálně koupit. Kdo se o ně bude starat, aby neměla hlad a měla teplíčko, když nám klesá počet myslivců? Ale třeba tady pan Kohoutek, já už ho normálně vidím s tím dvoumetrovým lukem, jak jde v zimě přisypávat žaludy do krmelce. Protože to bude atraktivnější, přesně jak se tady píše. Já si dovedu představit celý klub SPD, jak s luky vyrazí do našich luhů, lesů a hájů a bude tam střílet šípy po invazivních druzích a tím ochrání tuto republiku před jejich invazí a přemnožením. Vychýlí se směrem k zemi potom. "Tímto dokáže plnit v problematických oblastech obdobnou úlohu jako kuše. Nedochází k vylučování stresových hormonů do krve a zvěřina není devastována, je velmi kvalitní" - což ocení každý kulinářský specialista tady v této Sněmovně, a že nás tady je. Pane kolego, nebuďte nervózní. . "V neposlední řadě lukostřelba nezatěžuje životní prostředí. Šípy jsou opakovaně použitelné a neobsahují olovo." Neobsahují olovo. Pamatujete si na všechna ta vystoupení, která jsme tady měli kvůli tomu, že nám Evropská unie prozřetelně zakázala olovo? Tady to nemusíme řešit. "Zrušení zákazu lovu lukem nebude mít žádné negativní dopady." Přesně tak. Přesně tak. Proč by to mělo mít negativní dopady? "Naopak povede k eliminaci eventuálního nelegálního lovu" - protože každý, kdo dneska chodí pytlačit s lukem do lesa, tak se z něho stane legální myslivec. Tolik první pozměňovací návrh, který jsem s vámi dnes chtěl probrat. A já si myslím, že tohle je tak důležitý zákon a tak důležitý pozměňovací návrh, že byste se s ním měli doopravdy seznámit.
Tolik, abych nepřekročil svá oprávnění předsedajícího.
Mohl byste ověřit, jestli o tomto návrhu se bude dneska hlasovat? "Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů." Působí to odpudivým dojmem. Mapy byly revidovány editory a autory Katalogu biotopů, přičemž chybné nebo sporné výskyty byly vyloučeny. Mapy v kategorii biotopů zachycují zpravidla širší rozšíření, protože obsahují i nevyhraněné, málo typické, přechodné a fragmentární výskyty daného biotopu; Pokud byly do některých map zahrnuty ve větší míře i výskyty, které s velkou pravděpodobností nepatří do daného biotopu podle jeho vymezení v katalogu, ale nelze je opravit bez terénní revize, je na tuto skutečnost upozorněno v popiskách map. Na rozdíl od map v Katalogu biotopů jsou mapy ve Vegetaci České republiky mnohem konzervativnější, protože zachycují pouze lokality, kde byl zapsán fytocenologický snímek přesně odpovídající dané vegetaci. Jsou tedy spolehlivější, ale za cenu mezerovitého a neúplného zobrazení skutečného rozšíření. Mapy v obou publikacích se liší také v zachyceném časovém období. Údaje o rozloze biotopů. Celková rozloha všech mapovaných segmentů biotopů včetně biotopů skupiny X je 21 958 km2, tedy jen něco málo přes čtvrtinu rozlohy České republiky. Je proto možné, že rozlohy některých biotopů jsou o něco menší než ve skutečnosti, tato chyba však pravděpodobně není velká, protože k celoplošnému mapování krajiny byla cíleně vybírána území s výskytem přírodních biotopů, zatímco v územích s převahou biotopů skupiny X byly výběrově mapovány pouze přírodní biotopy. Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Struktura a druhové složení.